Nebo řekněte ne, je to jinak a proč je to jinak. A ještě malá připomínka. Pan ministr, uvidíme, taky že se zapojí, doufejme. Ale jinak tu vidím pusto prázdno.
Taktéž děkuji za dodržení času.
Tak já děkuji moc. Jenom připomenu, že pokud si chci založit politickou stranu, tak to můžu udělat tak, že se mi podepíše tisíc lidí, a můžu zítra kandidovat do Poslanecké sněmovny. Naštěstí jste to umírnili, ale prostě a jednoduše je to zjevné. Vy si chcete pohlídat volbu generálního ředitele České televize. Už naštěstí o tom píšou i odvážní novináři, že to tak je, nebojí se toho. A já se domnívám a pevně věřím, že se někteří z vládních poslanců jednoduše vzchopí a budou proti tady této novele.
Také děkuji za dodržení času. A já požádám pana poslance Lubomíra Brože s jeho faktickou, připraví se pak pan předseda Jakob.
Děkuji.
Také děkuji za dodržení času. Také děkuji za dodržení času.
Jenom taková rychlá krátká na pana poslance Jakoba. Mě spíš vadí jiná věc, pane ministře. Kroutíte hlavou, já taky kroutím hlavou. Nevíte, dobře. Kde jsou poslanci? Je to vaše mimořádná schůze. Vy jste si svolali mimořádnou schůzi k tomuto bodu, protože je tak důležitý, tak důležitý. Kde máte poslance? Kolik jich tady sedí? To je pro vás tak důležité, že tady sedí všeho všudy deset poslanců? To si z nás děláte srandu?
Také děkuji za dodržení času. Nyní bude reagovat pan předseda Marek Výborný, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Kolega Nacher si vzpomněl na své dřevní doby v politice a přejmenoval ho na jeho bratra Ondřeje. . Nicméně já bych to, prosím pěkně, chtěl vrátit do té skutečně věcné, faktické roviny. A to opravdu není téma, které by bylo i odborně věcně vydiskutovatelné za několik málo týdnů. Proto jsme ty věci takto rozdělili. Prosím pěkně, zkusme respektovat jednací řád a jednat.
A ještě jednou zkonstatuji - faktické reagují na průběh rozpravy. Nyní je přihlášen pan poslanec Patrik Nacher a poté paní předsedkyně Alena Schillerová.
Za prvé já jsem neřekl Ondřej Jakob, já jsem řekl Jan Jakob. To je jedna poznámka. Ta druhá se týká toho času. Problém je v tom, že některé zákony jsou v systému i mnohem déle. Takhle to je.
Bude tady ode mě jeden protinávrh. Nevím, jestli pan kolega Jakob nebude dávat taky nějaký protinávrh. Ale když už se tomu takovou dobu tak hezky věnujeme a už jsme to dneska rozebrali ze všech stran a už se tady probrala určitá část mého podnikání -
Já zahajuji hlasování o protinávrhu a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o návrhu paní Peštové...
Takovým způsobem s námi nemůžete zacházet. Já jsem tady seděl poctivě na rozdíl od vás některých, kteří jste dobíhali ze zákulisí. Tak jsem tady seděl poctivě, slyšel jsem klepání kolegy, který chtěl odhlásit.
Děkuji. Děkuji. Na to máte samozřejmě, pane poslanče, právo. Jenom aby bylo jasno, já jsem zagongovala, nechala jsem říci protinávrh, zahájila jsem hlasování a klepání jsem slyšela až v průběhu hlasování, které jsem nezastavila, a odhlásila jsem vás před dalším hlasováním.
Včera zaznívalo tady od předsednického stolu, nevím, kdo to v tu chvíli řídil, myslím, že pan kolega Skopeček, který říkal: prosím vás, abyste žádost o odhlášení říkali včas, předtím, protože pak musím přerušit hlasování, prohlásit ho za zmatečné a odhlásit vás. Tahle hlasování se vždycky prohlašovala za zmatečná a provedlo se odhlášení, tak jak bylo tady vždy zvykem.
Děkuji.
Tak já si také vzpomínám, jak pan místopředseda Skopeček - a tady ho chválím - řídil schůzi a reagoval na vyjádření podobné pana předsedy Cogana: no klepal jste málo, pane předsedo. To mu tady řekl. Já jsem tady na rozdíl od vás seděla, tady bylo prázdno. Já tu seděla.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. A já tedy předávám schůzi k řízení paní předsedkyni.
Já poprosím o uklidnění situace. Hlásí se paní předsedkyně s přednostním právem, ale než bude vystupovat, tak vás prosím o klid. Měli bychom následně, protože prošla námitka, hlasovat znovu to hlasování, které tady proběhlo a vůči kterému byla ta námitka vznesena.
Já si myslím, že to, co se tady stalo, tak nebylo fér. Nebylo fér. Nezlobte se na mě, ta situace je tady vyhrocená. Vy tady nejste, pak sem přiběhnete, tvrdíte něco jiného. Tak tu seďte. Vy jste svolali mimořádnou schůzi a nebudete tady sedět v sále? Co to je? To je vaše mimořádná schůze, to není naše mimořádná schůze!
Nám prostě vadí, nebo mně konkrétně, ať mluvím za sebe, že se mění pravidla uprostřed hry už u běžící záležitosti.
Děkuji a zatím poslední s faktickou pan ministr Baxa.
Vysvětlete tady poslankyním a poslancům, divákům, co ve vašem světě znamená vliv na generálního ředitele. My tady předkládáme návrh, který komplikuje politikům, jakékoli politické reprezentaci, vliv na veřejnoprávní televizi. Rozšiřujeme počet radních, zapojujeme Senát, rušíme odvolatelnost rady. Tak já vás žádám, abyste ve vašich vystoupeních - a já na to potom budu reagovat - objasnili, proč my chceme mít vliv na volbu generálního ředitele, čeho tím chceme docílit a jakou podobu ten vliv má mít, ať se tady obnaží. Protože já tady hájím návrh, který situaci potenciálního politického vlivu na veřejnoprávní média komplikuje. Ve vašem světě, ve světě, kde mluvíte o vlivu, popište detailně, co my tedy ve vašem světě chceme dělat, jakým konkrétním způsobem, proč to děláme, jakým konkrétním způsobem chceme uplatňovat ten vliv, co chceme nařizovat, co chceme přikazovat. Detailně objasněte vaši vidinu světa, politického vlivu na veřejnoprávní média.
Tak nejdříve se přihlásil pan poslanec Juchelka, pak pan poslanec Nacher.
Protože my tady máme ty otázky, měli jsme je nejdříve a nedostali jsme na ně odpovědi. Já se strašně moc omlouvám, ale kde jsou vaše odpovědi na otázky mé? Takže já vám to znovu řeknu, protože my vám to tady říkáme už od rána, řekli jsme vám to ve druhém čtení, řekli jsme vám to v prvním čtení, řekli jsme vám to několikrát na volebním výboru. Takže vy si chcete pohlídat volbu generálního ředitele tím, že si chcete změnit v zákoně kvorum a navýšení počtu radních tak, abyste si spočítali, kteří jsou vaši radní, ano, a máme například záznam z Rady České televize, kde říká jeden z radních "tak asi všichni víme, za koho jsme tady zvoleni", takže to si potom můžeme klidně pustit, a ti vaši radní, protože máte většinu v Poslanecké sněmovně a většinu v Senátu, tak budou volit generálního ředitele nebo toho kandidáta, kterého vy tam dáte. My jsme samozřejmě zvědaví, kdo to bude. Proč najednou měníte pravidla, když už byla vyhlášena výzva na to, aby se všichni kandidáti hlásili? A o co jde?
Já musím reagovat na pana ministra. Ale já půjdu příkladem, abych nekritizoval, a odpovím. Je to úplně jednoduché. Je to v zásadě úplně jednoduchá odpověď na tu vaši otázku. To je úplně konkrétní otázka. Za mě tam jedinou neznámou vidím jenom tu volbu generálního ředitele, jinak já tam nic jiného nevidím. Takže mě by docela zajímalo, proč vy na to tak tlačíte a proč nepodpoříte pozměňovací návrh, který by ve vašem vlastním zájmu rozptýlil všechny pochybnosti, že je to přesně naopak, že vy chcete ovlivnit a uzmout Českou televizi. A to je úplně jednoduché, tohleto je jednoduché jak žebřík.
Ve vašem světě, kde je logika toho ovlivnění. Já se, pane kolego, omlouvám, já si vážím toho, co vy děláte, čím se zabýváte, ale je málo, když řeknete, že jde o 7 miliard. Řekněte konkrétně, co ten takzvaný náš správný kandidát, kandidát koalice, má dělat. Já bych rád vhlédnul do toho vašeho světa, do toho světa permanentního vlivu politické sféry na veřejnoprávní média. Tomu, aby byl vykonáván vliv na veřejnoprávní média. Váš svět je jiný. Váš svět je svět, kdy vy pořád přemýšlíte o tom, jak toho docílit, ale protože teď jste v opozici, tak to přenášíte na nás. Zazněl tady "náš správný kandidát". Pane poslanče Juchelko, nyní, nebo ve vašem řádném vystoupení definujte našeho správného kandidáta, řekněte, z čeho podezíráte vládní koalici, co všechno má ten zvolený generální ředitel, ten správný, dělat. Mrzí mě, řeknu to tak, nic to nepřinese, ale jenom to takhle konstatuji, že paní poslankyně Pokorná Jermanová tady řekne, že hnutí ANO najednou vnímá ten návrh zákona jako neústavní sám o sobě. Legislativní rada vlády neidentifikovala další neústavní aspekty toho zákona. Ta definice je podle mě správná. Co samozřejmě musíme a co se v obou veřejnoprávních médiích děje, je reakce na překotný technologický vývoj. Otázka číslo 13 je otázka financování veřejnoprávních médií. To je otázka velmi vážná. A pokud tady někdo z mých předřečníků zmiňoval, že deset let - asi paní kolegyně Pokorná Jermanová, myslím - že deset let se nepřistoupilo k žádným novelám, které by měly řešit cokoli z veřejnoprávních médií, zejména ne co se týká financování, tak mohu jenom pokrčit rameny. Co určitě nechceme udělat a co chci tady vyloučit už při této příležitosti, je opuštění principu koncesionářských poplatků. Jsou evropské země, které v současné době k tomu přicházejí. Já jsem v době našeho předsednictví absolvoval na to téma velmi zajímavý hovor s paní ministryní kultury Francie, s paní Malak, která říkala, že oni zrušili koncesionářské poplatky, budou nějakou dobu financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu a během té doby budou hledat nový model financování. Já jsem obecně přesvědčený o tom, že silné mediální rady, v případě České televize rozšířené, s dobrými podmínkami pro svou práci a s dozorčími komisemi, které pro tento účel volí, jsou dobrými nástroji pro kontrolování transparentnosti veřejnoprávních médií. Máme v programovém prohlášení vlády, že bude moci hospodaření veřejnoprávních médií, České televize a Českého rozhlasu, hlídat Nejvyšší kontrolní úřad. Tady je jedna z mála věcí našeho programového prohlášení v oblasti kultury, kde si nejsem zcela jist, zda se nám to do konce funkčního období podaří, protože se jedná o novelu ústavy, což je vždy velmi komplikovaná záležitost, ale máme v plánu to udělat. Já si myslím, že to zapojení NKÚ tam má být. Fakt se tak neděje. Neděje se to, že by docházelo k ovlivňování politického obsahu, že mají ta média vůči tomu odolnost, myšleno teď to zpravodajství, a že je to tak správné. Poslední otázka, šestnáctá - je Česká televize v problémech? Já jsem přesvědčený o tom, že jsou věci, které se ve fungování veřejnoprávních médií musejí změnit. Proto je připravována velká novela, která v sobě zahrnuje různé části reakce na technologický pokrok, podmínky pro fungování rad, sladění obou těchto legislativ a především hospodaření. Ale řekl bych, že Česká televize v problémech není. Potřebujeme vyřešit financování, je zapotřebí se zabývat několika dalšími věcmi, ale jinak Česká televize funguje velice dobře.
Prostě to kolo dějin se otočilo zpátky. Ale to jsou média - totiž ten pojem veřejnoprávní, to si vymysleli ti v té televizi. Ten zná jenom pojem média veřejné služby. To je služba, veřejná služba. Nejsou ani veřejní, ani právní. To jsou přesně ty dva světy, o kterých vy mluvíte. Nakonec to stejně rozsoudí historie a život.
Pane ministře, ten váš svět je světem neodpovídání na naše otázky. Já jsem tady říkal několik příkladů. Veřejná volba radních, vládní zmocněnec pro média a dezinformace pan Klíma, vypínání nějakých dezinformačních webů, které jste za měsíc zase nahodili, protože to bylo protizákonné. Protože žijeme ve společném světě, tak tady naštěstí máme opozici, která na to velmi tvrdě upozorňuje a bude na to i nadále upozorňovat. Mně se to nelíbí a já bych chtěl, abychom žili ve světě, kde se budeme bavit nad těmi jednotlivými zákony věcně tak, jako to děláme my v opozici, a ne tak, jak to děláte vy v koalici. Vy tady právě máte plnou pusu různých krásných vzletných vět, ale neodpovídáte nám konkrétně na naše dotazy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, váš svět rozdělil náš národ na demokraty a nedemokraty. Váš svět rozdělil národ na dvě půlky, které se začínají nenávidět. Já si myslím, že to je zbytečné a naopak ty světy bychom měli přiblížit k sobě, a ne že máme váš svět a náš svět. Ale mě spíš zarazila jiná věc, co jste tady řekl. Vy jste tady řekl: my takového nechceme. Tady je řádné výběrové řízení, a jestliže ten člověk projde řádným výběrovým řízením, tak nemůžete říkat my takového nechceme. Vy si budete vybírat, koho chcete? Ne že se nám líbí, nebo nelíbí a zapadá do našeho světa, nebo nezapadá do našeho světa.
Pan ministr Baxa a poté pan poslanec Brázdil.
Takového generálního ředitele já opravdu nechci! A každý demokrat, každý demokratický politik, by toto, paní poslankyně Bereniko Peštová, měl jasně pojmenovat a říct. My chceme generálního ředitele, který bude postupovat nezávisle na politickém vlivu, a my jako poslanci vládní koalice toto tady hájíme. Proto my tady předkládáme návrh zákona, který komplikuje politický vliv na volbu generálního ředitele. My chceme veřejnoprávní média, která jsou zásadně odstíněna od politického vlivu. Politické reprezentace se střídají, jednou jsme v opozici my, podruhé jste v opozici vy. Ale musejí tady být veřejnoprávní média, která stojí nad politickým provozem, komentují jej, hodnotí velmi přísně.
Děkuji za slovo. Tak si řekněme, je to veřejnoprávní médium, tuto Českou televizi platí občané koncesionářskými poplatky. Je to tak? Prostě měla by být objektivní, neměla by být vyvážená na jednu nebo na druhou stranu. Občané mají právo vědět, protože platí koncesionářské poplatky, a mají právo vědět, za co ty peníze platí. Proč tato novela neřeší to, co naše občany už dávno trápí a chtějí vědět? Ona nemůže vůbec nic. Proč NKÚ nemá možnost kontroly, kam ty peníze jdou? Protože neustále vidíme, že se nám to ztrácí tam jak v Bermudském trojúhelníku, neustále potřebujou víc a víc peněz. A kam ty peníze vlastně jdou? Proč ten lid o tom neví nic?
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD důrazně protestuje proti plánu Fialovy vládní pětikoalice okrást české důchodce. A vláda k tomu chce zneužít legislativní nouzi. Okrást příjemce starobních, invalidních, vdovských, sirotčích důchodů o zákonem danou valorizaci je podle názoru SPD v rozporu s ústavou i s veškerými zásadami slušnosti a morálky. A děláte to jen proto, aby vaše vláda účetně srovnala výdaje, které vaše vláda národní zkázy vyhazuje na posílání zbraní na Ukrajinu. Na vyvolání války, na podporu ekonomických migrantů především z Ukrajiny, na cenzuru, na parazitické politické neziskovky a na desítky dalších, nejen zbytečných, ale často i velmi škodlivých a špatných věcí. Takže premiér Petr Fiala se tady minulý týden chlubil ve videu, všichni jsme to viděli v televizi, že Fialova vláda poslala na Ukrajinu již v podstatě materiál za 40 miliard korun. Zbraně za 40 miliard korun. K tomu je to dalších cca minimálně 10 miliard korun na podporu Ukrajinců v České republice. Takže pro Ukrajince a na Ukrajinu 50 miliard, a bude to i více, ale pro české příjemce důchodů, pro české invalidní, starobní, vdovské a sirotčí důchodce, nemáte 19 miliard. A vybrali jste si Ukrajinu a Ukrajince. Vybrali jste si zájmy Bruselu, zájmy Spojených států, prostě zájmy zahraničí. Hnutí SPD bude ze všech sil bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců a připravujeme i podání ústavní stížnosti. Jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. S tím se nikdy nesmíříme. Za prvé mění podmínky zvyšování důchodů zpětně poté, co dle zákona nastaly. Za druhé, postup vlády je v rozporu s ústavou také proto, že vláda chce tento návrh schválit ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií, ohrožení bezpečnosti či hospodářských škod. Nic z toho se nestalo. A vláda měla o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. Fialova vláda nyní argumentuje hrozícími hospodářskými škodami, které ale sama vládní pětikoalice od počátku vládnutí způsobuje svojí nekompetentností a nečinností, a za oběti vašeho vládnutí jste si teď vzali všechny příjemce důchodů. Jsme tedy připraveni za SPD proti tomuto zákonu podat žalobu k Ústavnímu soudu. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Vládě rovněž enormně vzrostly příjmy v souvislosti s vyšším výběrem nepřímých daní v důsledku nezvládnuté inflace, a to o 137 miliard korun. Hnutí SPD bude bránit přijetí vládního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil. Také k němu podáváme 102 pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo. SPD pevně stojí za všemi příjemci důchodů. Zástupci tohoto občanům nepřátelského úřadu, který by jinak byl jistě přátelský, kdyby ho nevedla Fialova vládní pětikoalice, ale teď ministerstvo vedou lidovci, tak tvrdí, že - cituji: Valorizace důchodů bez schválených úprav by znamenala nárůst deficitu veřejných financí o více než 34 miliard korun v letošním roce a až 58 miliard v roce příštím. Konec citátu.